Nepřejte si vidět, jak vypadaly některé projektové žádosti některých svazů, kam jdou vysoké objemy prostředků.
Jestli je někdo zloděj, rozhoduje v České republice, doufám, soud. A dokud soud nerozhodne, tak by se slušní lidé měli vyvarovat nějakých útoků v této oblasti. Tomu se totiž říká demokracie. Tomu se zase říká zastupitelská demokracie. A už ji tady máme - Hamáček, Okamura, Výborný, Fiala, už to sem neseme.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Mě tam zaujala ta myšlenka s těmi národními parky. Víte, pane poslanče skrze pana předsedajícího, ty národní parky se zřizují na ochranu přírody a ne na ochranu lidí. Tak to je takový zásadní detail.
Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vracíme se do obecné rozpravy. Vystoupí paní poslankyně Majerová.
Vážený pane předsedající, vážené členky vlády, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, vlastně včera ráno, ne dnes ráno, včera ráno na samém začátku Andrej Babiš vystoupil a zmínil, že opozice chce destabilizovat stát. Znělo to jako výhrůžka, připomnělo to jazyk známého článku z Rudého práva Ztroskotanci a samozvanci. Ten jazyk to opravdu připomíná. Sice připustil, že to je naprosto relevantní politický nástroj a že se to od opozice dá očekávat. Ale Andrej Babiš se v tomto týdnu dopustil ještě jiného silného vyjádření. Zmínil, že čím více peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojení. Pan premiér si stěžuje, že přes všechno pumpování lidé demonstrují. Pravděpodobně, nebo zcela jistě, protože ta vláda ve skutečnosti nenabízí systémová řešení. Nabízí rozdávání, rozdělování a to samozřejmě nestačí. A ono to má i svůj háček. To je dobře, udělala by to každá rozumná vláda. Bohužel klesl. Tedy jestli je líp? No podle mého soudu a podle soudu mnoha lidí lépe není. Není, protože jenom ten pojem čerpání a pumpování prostě nepostihuje celou politiku. O tom nemůže být vláda v České republice. Velká priorita vlády zaznívá na mnoha místech - Digitální Česko a jednodušší administrativa. Za posledních šest let přibylo 7 tisíc úředníků. To jsou oficiální čísla Ministerstva vnitra. To je celé malé město. A ročně jsou to více než 4 miliardy korun ze státní kasy navíc.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. To téma má mimořádnou důležitost z toho důvodu, že to bylo právě postavení vedoucích státních zástupců, co dostalo desítky tisíc lidí do ulic a vzbudilo obavy, které ještě dodnes nebyly uspokojivě rozptýleny. To znamená, že by možná tu novelu neměla do Parlamentu postupovat ministryně, která tu dneska říká: V minulosti jsem byla účastna, slyšela jsem nějaké odposlechy, týká se to některých z vás, nebudu jmenovat. Z toho důvodu bych chtěl zmínit, že jsou tu - není to jenom jedna předloha, je jich tu více. Další dvě už jsou ve sněmovním systému. Protože nezávislost justice, to nejsou jenom paragrafy, ale to je velmi důležitá součást víry a důvěry občanů v demokratický právní stát. A to paragrafy, které bude předkládat pouze vláda osobou paní ministryně Benešové, rozhodně není.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Budu se snažit být co nejstručnější, ale chci pojmenovat to, co považuji za důležité, a zároveň vyvrátit některé věci, které zde dnes z úst předsedy vlády zazněly. Nemyslím si, že může být tolerováno, aby v čele země, v čele vlády České republiky stál spolupracovník StB. Andrej Babiš loni prohrál navzdory tomu, co říká, klíčový spor s bratislavským Ústavním soudem kvůli jeho evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Ústavní soud zrušil všechna předchozí rozhodnutí nižších soudů a předseda české vlády je i nadále evidovaný jako agent Bureš. Loni v prosinci neuspěl ani u Evropského soudu pro lidská práva, který zamítl jeho žalobu na Slovensko kvůli evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Bylo to zároveň poprvé, co se člen české vlády v této věci soudil dokonce na mezinárodní úrovni. Andrej Babiš je trestně stíhaný premiér. V lednu 2018 Sněmovna podruhé vydala Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Přestala platit dříve naprosto samozřejmá presumpce viny pro politiky. Dnes ministři, nebo dokonce premiér neodstupuje kvůli vážným podezřením ze spáchání trestné činnosti, ale naopak za největší až smrtelný hřích je považováno opisování při disertačních nebo podobných pracích. Loni 13. prosince poprvé v polistopadové historii hlasoval o problémech českého politika Evropský parlament. Z českých europoslanců premiéra hájili pouze zástupci ANO a KSČM. Čtvrtý důvod. Vláda Andreje Babiše se opírá o komunistickou stranu. Když Bohuslav Sobotka v únoru roku 2017 uvažoval o povolební spolupráci s komunisty, Andrej Babiš charakterizoval tuto jeho snahu takto: Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl znovu zvolen premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem. Je to rekordní státní represe, které se tato vláda dopouští na českých občanech. Ještě nikdy nebylo podnikání sešněrováno takovým růstem administrativních povinností, nákladů, drakonických sankcí i za malé prohřešky a rekordním počtem kontrol. Nelze se divit nespokojenosti mnoha živnostníků, když současně vychází najevo, že vláda štědře podporuje hlavně velké firmy na úkor těch malých, a tím pokřivuje trh. Nedávno jsme tady hlasovali o tom, že tento systém EET se rozšíří na dalších 800 profesí, mezi nimiž jsou například chovatelé velbloudů anebo ti, kteří chtějí podnikat v oblasti mořského rybolovu.
Ale je slušné odpovídat na otázky, tak já zopakuji aspoň dvě. Děláte to ráda, nebo ne? Je to pro vás problém, nebo je vám to úplně jedno? A za druhé, druhá otázka. Budete pracovat, i pokud bude premiér obžalovaný? Nebo je vám to zase jedno? Děkuji za odpovědi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přehoupli jsme se přes půlnoc a dnes je tedy tomu přesně rok, kdy byla tato vláda jmenována. Symbolicky v Den památky obětí komunistického režimu a v den výročí popravy Milady Horákové. Máme levicovou vládu hnutí ANO, ČSSD a i KSČM, která vyznává socialistické recepty. Ale hnutí ANO a ČSSD nám se svými socialistickými recepty vládnou již šestým rokem. A jejich socialistické recepty vedou k tomu, že stát je pro daňové poplatníky stále dražší a dražší. Rostou provozní výdaje státu, rozdávají se různé populistické dárečky typu sleva na jízdném a vláda už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A to vše zaplatí střední třída. Státní aparát bobtná, proto nás stojí každý rok více a více. A čím více bobtná, tím více regulací a byrokratické zátěže vymýšlí a tím více chce přerozdělovat. A tím tato vláda vytváří přebyrokratizovaný a přeregulovaný stát. Tato vláda se jen veze na vlně ekonomického růstu, ze kterého teď těží, ale na budoucnost moc nemyslí. V době ekonomického růstu máme deficitní rozpočty a provozní výdaje státu rostou mílovými kroky. Složená daňová kvóta nejenže roste, ale i dále poroste. Znamená to, že stále větší podíl z našeho hrubého domácího produktu přerozdělujete. Jinými slovy, abyste mohli více populisticky rozdávat, tak tím více lidem chcete peníze brát. Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. A poprosil bych pana premiéra, prostřednictvím pana předsedajícího, aby mi nemluvil do zad. Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. A jak by asi dopadla taková firma, jejíž efektivita by byla stále menší, její provoz dražší a neustále by se zadlužovala? Možná tím myslel řídit stát jako dotovanou firmu. Ale tím, kdo dotuje, je daňový poplatník. Naše ekonomika do budoucna potřebuje silnou střední třídu. Potřebuje lidi, kteří svými soukromými aktivitami dokážou přispívat k ekonomické síle naší země. Dokážou se postarat sami o sebe a svoji rodinu. A vy jste, vážená vládo, příspěvek takových lidí v celé ekonomice zredukovali a ponížili pouze na jejich příspěvek do státní kasy. Aktivní lidi zatěžujete další a další administrativou. Nadměrná byrokracie dusí podnikání a vlastní aktivity lidí. Pokračujete ve svém tlaku na drobné živnostníky, malé a střední firmy. Před pár dny jste protlačili na sílu další vlny EET. Chcete tím zatížit tisíce drobných živnostníků, řemeslníků, kadeřnic, švadlen, lékařů, zahradníků a dalších. Z nich chcete vyždímat každou korunu. Jsme svědky nadužívání zajišťovacích příkazů, které vedou k neoprávněné likvidaci firem. Jsme svědky desetitisícových pokut za nezaúčtovanou krabičku tiktaků, koláček nebo pár ponožek. Pro státní moc zřejmě zásadní podrývání základů státu. Na ty malé jste takto přísní, ale nadbíháte těm velkým. Důvod, proč tomu tak je, se dá najít ve vyjádření Andreje Babiše už v roce 2013, kdy prohlásil - cituji: "Malé a střední podniky, to jsou klišé a kecy.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 PR tým panu premiérovi poradil, aby už to neříkal. Ale fakticky jeho vláda postupuje stále stejně. Pomocí EET a tlaku na malé živnostníky a podnikatele umetá cestičku těm velkým, protože těm mizí konkurence. Od roku 2016 zaniklo skoro dva tisíce malých prodejen na venkově. Venkov tak ztrácí základní služby, které potřebuje. Když se tady probíral zákon o investičních pobídkách, tak nový vicepremiér vlády a ministr průmyslu a obchodu tady argumentoval množstvím dotačních titulů pro podnikatele. Ale každý dotační titul křiví trh, protože potom podnikatelé nekonkurují svou šikovností udržet se na trhu a nabídnout nějakou činnost našim občanům, ale konkurují pouze tím, jak jsou šikovní ve vyjednávání na ministerstvech o získávání různých dotací. Masivně tak přispíváte k tomu, že měníte ekonomiku tržní na ekonomiku dotační. Ti malí a střední to zaplatí. Stejně tak postupujete v otázce bydlení. Přitom je to jeden z největších aktuálních problémů naší země. Pražan dokonce necelých 15 let. A co dělá tahle vláda? Dále komplikuje a zdražuje přístup k vlastnímu bydlení. Odmítá zrušení daně z nabytí nemovitosti. Předkládá zákon na další regulace a zpřísňování hypoték. Nabádá města a obce, aby zvedly daň z nemovitosti. A pak nabídne pár drobtů od stolu ve formě omezených státních půjček. Ronald Reagan říkal: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, zreguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to. Ale pan prezident Reagan to tehdy nemínil jako návod. Děkuji za pozornost.
Považuji to za vážnou věc. Již jednou v minulosti jeden vysoký vrcholný politik byl za to nadužívání těchto zdrojů kritizován, byl to dokonce předseda vlády.
Každopádně doba pokročila. To, co jste tady řekl o tom, že náš bezpečnostní systém je v principu rozvrácený, spálená země, nic nefunguje - tak to prostě není. Věřím, že i v rámci vašeho náročného programu jako člena výboru pro bezpečnost si čas od času najdete čas a vyrazíte mezi hasiče či policisty, pak se s nimi vyfotíte. Všichni jim děkujeme za tu práci. Takže prosím kritizujme věcně fungování Ministerstva vnitra. To zaprvé. Znova říkám, já jsem ochoten akceptovat kritiku. Já u každého z nich ten jejich příběh znám. Ale netroufnu si tady na mikrofon za ně mluvit, proč se rozhodli, jak se rozhodli. Vy jste to vzal šmahem. Vy jste řekl, oni všichni odešli, protože to souviselo s Čapím hnízdem. Vy máte nějaké důkazy? Tak se obraťte na GIBS. Já jsem rád, že celá ta věc se vyšetřuje. A ta služba je stabilizovaná. Pan Mazánek odešel na vlastní žádost. A nastoupil člověk, kterého on sám vybral. To jsou prostě novinářské spekulace. A věřím, že pražské krajské ředitelství pozvedne a udělá přesně to, co se od něj očekává. Stejně tak stojím za policejním prezidentem brigádním generálem Švejdarem. V životě bych si nedovolil zpochybňovat jeho personální rozhodnutí. Takže prosím, pokud chcete kritizovat Ministerstvo vnitra, mě, klidně do toho. Nekopejte do policistů a nekopejte do hasičů.
Děkuji.
Buďte rád, že jste nezbyl na mě. Schovával jste se před novináři, protože ještě před několika málo hodinami to vypadalo, že dneska vláda možná důvěru nedostane. A místo toho, abyste tady v tom sále seděl a možná panu Žáčkovi, ale i nám ostatním řekl, co se za vás na Ministerstvu vnitra podařilo, aby tedy pan Žáček nemusel čerpat pouze z programového prohlášení vlády. Vy jste se tady měl svými úspěchy pochlubit, jako to udělali vaši předřečníci. Jako to udělal i pan ministr Staněk, ministr za ČSSD. Jako to udělala paní ministryně Maláčová. Ne.
Prosím nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan ministr Hamáček.
Děkuju. Ale dost legrace. To je styl jiného druhu politiků z jiné strany, vaší strany, nebo vašich bývalých kolegů. Politické konsekvence všech těchto výměn, jak jsem zdůvodnil ve svém příspěvku, jsou naprosto legitimní. Všude byla otázka. Myslím, že oni to tak pochopí. A kolegovi Robertu Králíčkovi. A jsem rád, že slyším, že to je na vládě. Ale shodli jsme se tam všichni, nebo nejenom my, že tam chybí ta silná politická figura, která by ten zákon táhla.
Děkuji. Prosím, pane ministře.
Ale já se omluvím, pokud se to někoho dotklo.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, jistě jste si všimli, že Komunistická strana Čech a Moravy se do této debaty nezapojila. To znamená, že se zvyšují mzdy, je růst minimální mzdy jako jednoho z nástrojů pro dosažení toho, že budeme mít srovnatelné mzdy jako okolní země, když máme evropské ceny. Že se trvale zvyšují důchody a sociální dávky, že tady existuje ochrana přírodních zdrojů, vytvořila se příslušná sekce na Ministerstvu průmyslu a obchodu, budeme o tom dále jednat. A samozřejmě se nezvyšuje ani spoluúčast pacientů na zdravotní péči, protože respektujeme ústavní princip, že mezi pacientem a lékařem je všeobecné zdravotní pojištění, které má zabezpečit, aby zdravotní péče byla pro občana bezplatná. To je také ústavní princip. Nemáme zájem na tom, aby se vraceli do politiky ti, kteří tento stát zadlužili. Některé strany se staly v minulosti přímo symbolem korupce v českém prostředí. A nejde tady o to, co bylo řečeno, že snad jednáme o panu premiérovi Andreji Babišovi. Jednáme o ústavním kroku vyslovení nedůvěry vládě.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdřív možná jenom pár slov k tomu, v jaké noční hodině mluvíme nebo ne. Jestli jsem to dobře počítal, schůze probíhá bez polední přestávky, to znamená čistého času, zhruba 16 hodin. Tak mám pro vás špatnou zprávu, nás neunavíte. To se stane i v tomto volebním období. Já mám rád politickou diskusi a zaznamenal jsem pouze dvě politická vystoupení, dva politické projevy dvou členů vlády. Sice s jejich obsahem absolutně nesouhlasím, nicméně to byly politické projevy a dá se o ten obsah přít, a to byla vystoupení pana ministra Staňka a paní ministryně Maláčové. Co mě překvapilo, dojemná snaha některých ministrů, kteří nejsou ministři z vůle voličů, protože nekandidovali, dokonce nejsou ani ministry z vůle některé z vládních stran, ale jsou ministři z osobní vůle Andreje Babiše, jak projevili dojemnou starost o to, jestli my se dobře staráme o své pravicové voliče. Tito ministři se cítí dneska velmi silní v kramflecích. Tak jenom připomenu, že to už jsme tady zažili. Tak se moc neradujte, oni vám ukázali váš osud. Ještě jsem zapomněl, omlouvám se, pan ministr Stropnický, který taky složil mandát v Poslanecké sněmovně. Program politických stran.